My proti tomu protestujeme. Není to hezká představa a není to férový stát, který chce tímto způsobem postupovat. Dovolte mi také, protože neprošel návrh diskuse k projevu prezidenta republiky, dovolte mi, abych při této příležitosti učinil poznámku k projevu pana prezidenta. Na to vše má samozřejmě jistě právo. Řekl to prezident republiky jako součást moci výkonné v Poslanecké sněmovně vůči moci zákonodárné a bezprecedentním způsobem tak napadl moc soudní.
Z přítomných 165 pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Hlasování pořadové číslo 109: ze 166 přítomných 106 pro, 56 proti. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Další návrh. Nic, dobře, v pořádku. Všechny vás odhlásím a požádám o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, než budeme pokračovat v dalším hlasování. Pane zpravodaji, další návrh.
Takže pokračujeme. Garanční výbor doporučuje.
Návrh byl přijat.
Tím jsme splnili všechny návrhy a teď bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako o celku.
Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Takže otevírám rozpravu, do které konstatuji, že nemám žádnou přihlášku písemnou ani přihlášku z místa. Zároveň, než vám udělím slovo, pane zpravodaji, požádám sněmovnu o klid. Vím, že jsme ten předchozí bod výrazně protáhli proti původnímu záměru, že jsou někteří ještě nespokojeni nebo spokojeni s výsledkem, ale myslím si, že už jsme u dalšího bodu.
Ale beru to jako žádost, že žádáte o sloučení rozpravy. Děkuji. Zahajuji hlasování o sloučení rozpravy sněmovních tisků 513 a 514 do společné rozpravy. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 148, přihlášeno 137 poslankyň a poslanců, pro 130, proti žádný.
Je to zpravodajská zpráva, kterou tedy přebírám od řádného zpravodaje. Zpravodajská zpráva tisku 513 - elektronická evidence tržeb. Jsou dva cíle, proč se zavádí elektronická evidence tržeb. Jednak je to narovnání tržního prostředí v české ekonomice, kdy poctiví podnikatelé v různých oborech ekonomiky nejsou schopni konkurovat těm, kteří řádně neplatí daně. Druhým cílem je omezení šedé ekonomiky a efektivnější výběr daní, zejména daní z příjmů a daně z přidané hodnoty. Daňové úniky poskytují nezaslouženou konkurenční výhodu těm, kteří daňově unikají, proti poctivým podnikatelům a pokřivují trh. Jedním z cílů je tedy férové tržní prostředí. Z daní se hradí služby státu všem, tedy aby fungovala policie, hasiči, armáda, školství, zdravotnictví, sociální oblast, doprava, opravy státního majetku, například silnice a dálnice, které využíváme všichni. Je tedy fér, abychom daně platili všichni, kdo jsme výdělečně činní. Zároveň bude větší prostor pro investice, pro vzdělání, zdravotní péči, sociální oblasti a podobně. Profitovat by pak z toho měli všichni, nejen úzká skupina nepoctivých jako dosud. Zavedení elektronické evidence tržeb by v kombinaci s dalšími opatřeními mělo být efektivním nástrojem, který by k danému cíli, to znamená zejména k omezení šedé ekonomiky, měl také významně přispět. Tolik tedy jsem čerpal z podkladu, který mi předal řádný zpravodaj.
Děkuji panu zpravodaji. Máte k tomu nějaký konkrétní návrh, pane poslanče?
Pan kolega Klaška tady není jako řádný zpravodaj. Jsem ochoten převzít funkci náhradního zpravodaje pro dnešní páteční den.
Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Do té se jako první hlásí předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek.
Především dovolte, abych vás požádal, kolegyně a kolegové z vládní koalice, abyste si z nás nedělali legraci. Já naprosto chápu pana předsedu Votavu, že nemůže zpravodajovat všechno jako předseda rozpočtového výboru. Prosím, zvažte to. To se prostě nedělá. Franta pak dostane vynadáno v hospodě, že to zpravodajuje, tak se to dá zase někomu jinému. Opravdu, pane předsedo, moc vás prosím, abyste zvážil tenhle svůj postoj. Současně bych se rád ohradil a popřel v kuloáru putující zprávy, že snad máme na pana poslance Klašku nějakou složku. Nemáme. Náklady, které podle interní studie Ministerstva financí, kterou si zadala u firmy BDO, příliš nekorespondují s tím, co o nákladech říká pan ministr Babiš na veřejnosti.
První rovina je řekněme nějaká ideová, která se tady promítla i zčásti ve vystoupení poslanců pravicové opozice zcela legitimně a zcela logicky. Druhá oblast je technická. Jakým způsobem je tento záměr připraven. Odpověď byla, že v nálezu Ústavního soudu je, že se péče může rozdělit na hrazenou a nehrazenou. To si myslím ale vůbec nic neříká o technické kvalitě tohoto návrhu. Nicméně z jistého logického hlediska se asi budou chovat, jak se budou chovat. Protože je třeba si vzpomenout na jednu věc a brát ji v úvahu. Vždycky bude existovat zcela zásadní nerovnováha v postavení lékaře nebo poskytovatele a pacienta. Pacient vždycky bude v drtivé míře odkázán na to, co mu lékař nebo zdravotník řekne. Já samozřejmě potvrzuji slova pana docenta Svobody, že drtivá většina lékařů dělá první poslední pro své pacienty. A v tom případě tady nebude žádná rovnováha. Tady nebude svobodné rozhodování pacienta, ale pacient z velké míry dá na to, co mu ten lékař řekne. V případě, že to bude takto bezbřeze zakotveno, nebudou tam dána jakákoli pravidla pro to hrazení, jakékoli podmínky, tak je možné v podstatě všecko. Nebude tady žádná ochrana toho pacienta. Bude zcela vydán na milost a nemilost. A říkám, otevíráme takto koncipovaným návrhem Pandořinu skříňku. Zazněl tady argument, že se legalizuje praxe, kdy se obchází zákon. No tak spousta řidičů překračuje povolenou rychlost! Pojďme zlegalizovat tu praxi a zrušme nejvyšší povolenou rychlost, protože se obchází! To asi není argument. A rozhodně nechci přikládat kolegům z klubu ANO špatné úmysly. Před koncem roku má být znovu otevřena novela zákona 48 a pak si myslím, že toto můžeme udělat. Nicméně bohužel tak, jak je to připraveno, tak je ten návrh velmi nebezpečný.
Děkuji panu ministrovi. Není tomu tak. Navrhuji hlasovat o tom jako o celku. Táži se, zda s tím má někdo problém či námitku proti tomuto postupu. Hlasování končím.
Děkuji, paní předsedající. Ten se týká slučování zdravotních pojišťoven, které schvaluje vláda. Dále bod G, který je bodem poslance Kasala. A potom návrh zákona jako celek.
Slyšeli jste návrh procedury pro hlasování.
Jenom jsem přesvědčen, že zpravodaj musí předložit proceduru, kterou navrhl výbor. Není možné, aby byla měněna tato procedura. Ale myslím, že to nesmí fakt dělat zpravodaj. Zpravodaj má předložit to, co odsouhlasil výbor.
To je ta operace. Tenhle model, že tržba se eviduje ještě dřív, než dostanu peníze od zákazníka, se zatím používá v Bulharsku a Chorvatsku, ale ani tam, ani v Chorvatsku ani v Bulharsku tuším, že se nejedná o rozsah 600 tis. podnikatelů, kteří mají být k tomuto systému připojeni. Cena počítačového systému se nebude pohybovat v řádu stovek milionů, ale miliardovými náklady se zařadí k nejdražším IT projektům v zemi. A stejnou částku, tedy tři miliony, na mobily a notebooky pro zaměstnance. Do toho se ovšem nepočítají další náklady na zajištění provozu, především vybavení datových center, ve kterých se budou údaje z pokladen ukládat. Podle autorů studie k tomu budou zpočátku stačit volné kapacity, jež má ministerská firma Státní pokladna Centrum sdílených služeb, což je subjekt, který vznikl transformací ze Státní tiskárny cenin ve své centrále v Praze na Žižkově. Analýza firmy BDO ovšem upozorňuje, že skutečnou bezpečnost dat zaručí až přesun zálohovacího skladu na jiné pracoviště. To znamená, bude potřeba vystavět nové datové centrum. Investice to bude zcela jistě v řádu miliard. Tato investice však není zahrnuta ani v interní studii Ministerstva financí ani v důvodové zprávě, kterou máme k dispozici. Prostě zaplatíme mnohem víc a budeme platit každý rok mnohem víc, než kolik se můžeme těšit na vyšší inkaso. Ale náklady budou mít pochopitelně také firmy a živnostníci, kteří se k systému připojí. Zase se odvolám na důvodovou zprávu pana ministra. Ten Todorovič vyčíslil celkové náklady na zavedení elektronické evidence tržeb zhruba na pět eur za přihlášení se k systému. Materiál Ministerstva financí ovšem nezmiňuje, jestli řetězec Konzum nemusel kvůli online tržbám posílit své připojení na internet a kolik ho to stálo. Zcela jistě v našem případě, nebo v případě České republiky, velká část zejména malých a středních bude tomuto nákladu vystavena. I podle Ministerstva financí něco zaplatí malý živnostník. Nedomnívám se, že tohle je zrovna ten investiční náklad, který přinese České republice a českému podnikatelskému sektoru růst a konkurenceschopnost. To je prostě mrtvý náklad. Teda pro dodavatele tohoto systému jistě ne, to bude velmi živý náklad. Ale pro ty, kteří to budou muset platit, je to prostě hospodářská brzda. Tomu podnikateli je v podstatě jedno, jestli mu zvýšíte daně, anebo jestli mu zvýšíte povinný náklad.
Nesdílím názor ministra financí, že nemusí přinést podstatné příjmy do státního rozpočtu, ale to samozřejmě bude záviset právě na aktivitě finančních úřadů. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Pokud s tím někdo nesouhlasí, ať navrhne, že nesouhlasí s postupem předsedajícího. Děkuji vám. Kdo souhlasí s tím, abychom se nyní vrátili k bodu číslo 115, ke třetímu čtení návrhu zákona o veřejném zdravotním pojištění? Kdo je proti? Vrátili jsme se tedy do bodu Pane zpravodaji, můžeme pokračovat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh byl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Pan kolega Kaňkovský ještě poslední přihlášený do této části rozhodování o proceduře. Prosím, pane poslanče.
Dobré dopoledne vám všem. Oba tyto návrhy variantně navrhují, aby z veřejného zdravotního pojištění byla hrazena vakcína proti pneumokokům u seniorů nad 65 let. S tímto věcným návrhem KDU-ČSL jednoznačně souhlasí a podporuje jej. Proto si vás dovoluji požádat o dva kroky.
Nyní tedy budeme hlasovat o proceduře. Hlasování pořadové číslo 92, z přítomných 164 pro 160, proti nikdo. Tato změna byla schválena. Další návrh je ten, který přednášel pan kolega Hovorka. Kdo je proti? Děkuji vám . Hlasování pořadové číslo 94, z přítomných 164 pro 160, proti nikdo, i tato změna byla schválena. Budeme hlasovat o proceduře jako celku. Děkuji vám. Nikdo nic nenamítá, dobře. První návrh. Pane zpravodaji, požádám vás o návrh a o stanovisko, stejně o stanovisko požádám pana ministra. Pane zpravodaji, máte slovo. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme tedy hlasovat další návrh. Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 97, z přítomných 166 pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat. "A" bylo schváleno, můžeme pokračovat. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám.
Já vám děkuji, pane předsedající. Chtěl bych říci, že návrh na zamítnutí návrhu podán nebyl, a teď už budu provázet jednotlivé body, tak jak by měly být hlasovány. Návrh G varianta 1, což je varianta, kterou navrhl pan kolega Stanjura. Návrh D pana poslance Karamazova, to je to parkování aut na parkovišti zaměstnavatelů. A na závěr je zákon jako celek.
Má někdo výhrady k těm základním devíti bodům procedury? Není tomu tak. Ano, pan kolega Kasal.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám návrh na drobnou změnu procedury.
Jiný návrh na změnu procedury? Tak to je jediný návrh. Nikdo nic nenamítá. Kdo je proti? Změna byla schválena. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Budeme tedy postupovat podle této procedury, která byla navržena s onou změnou. Prosím. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Tak a teď budeme hlasovat návrh E, což je návrh pana poslance Hegera.
Děkuji vám. Také nebylo přijato. Ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Další návrh je bod B varianta 2, což je zrušení odstavce 2, zase návrh pana poslance Stanjury.
Kdo je proti? Děkuji vám. Ptám se, kdo je pro. Další návrh.
Další návrh je bod D pana poslance Karamazova.